A tam se setkáváme s tím, že naopak ty soudní spory u Městského soudu v Praze trvají rekordně dlouho, dokonce trvají stejně dlouho, jako je volební období některé vlády. Čili jinými slovy, nerozhodne se o tom ani v tom volebním období, není možné z toho vyvodit politickou odpovědnost, voliči se podle toho nemůžou rozhodovat a až v příštím volebním období se to možná přezkoumá. Takže takovýmto způsobem dochází k odkladu té odpovědnosti za nezákonná rozhodnutí. Respektive měl by ho dodržovat podle zákona, ale když to neudělá, tak mu nehrozí žádná sankce.
Mluvil jsem zde o ziscích společnosti a nesmíme zapomenout na konkrétní lidi, kteří z vyvedené společnosti z rukou státu měli konkrétní finanční prospěch v řádech milionů korun. Dnes jsou v této kauze znovu podána trestní oznámení. Byli jsme jedni z těch, kteří iniciovali vznik této komise. Je ovšem zásadní otázka, zdali na konci celého příběhu dojde k potrestání viníků a jestli ti, kteří kradli, skončí ve vězení a vrátí nakradený majetek, tedy zisky, které z uloupeného majetku měli. Pokud se tak nestane, pak je jasné, že rok 1989 přinesl svobodu, která nemá sloužit lidem, ale jen vyvolené elitě, která může rozkrádat to, co lidé vytvořili.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pak následně tento slib nedodržíte a máte garantovaný čtyřicetinásobný zisk. To je skutečně skvělý obchod. Co na tom, že tyto byty měly být v rukou horníků a jejich rodin? To není podstatné! Ve Wikipedii se tyto obchody zdůvodňují tím, že indiáni nebyli zvyklí na evropské chápání vlastnictví a neuvědomovali si plně dopad prováděných obchodů. Obdobně se bohužel v případě privatizace OKD chovali i někteří naši politici, kteří zřejmě nebyli zvyklí na tvrdý byznys, a proto se chovali také jako indiáni. Neuvědomovali si totiž dopad smluvních ujednání realizovaného prodeje. Z mého pohledu to byla jednom menší část politiků. Ta větší podle mě dost dobře věděla, co a proč dělá. Toto hodnocení se týká nejen politiků, ale celé řady úředníků. ČSSD v době, kdy v jejím čele či vedoucích pozicích byl pan Sobotka, logicky neměla zájem otevírat tento problém. To se týkalo ODS i TOP 09, u kterých si pan Bakala kupoval loajalitu. To podle mě dokazuje, je podtržením toho, co jsem řekl. Teprve toto volební období, ve kterém získaly většinu nové politické subjekty, jsme byli schopni konečně odhlasovat vznik této komise. Další svědci, o kterých se komise oprávněně domnívala, že znají potřebné informace a fakta z privatizace OKD, si nedokázali vzpomenout záměrně. Pan Bakala odmítl svědčit se zdůvodněním, že v České republice věří pouze moci soudní a že se obává politického zneužití své výpovědi. Zbývajících šest členů reprezentovalo, jak jsem se zmínil, opozici. V návaznosti na tyto uvedené skutečnosti se domnívám, že pan Bakala tím, že zpochybnil legitimitu Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, tak zpochybnil základní demokratické principy našeho státu. Vážené kolegyně a kolegové, problematikou privatizace OKD se zabývám již druhé volební období. Myslím si, že se nám podařilo tyto procesy poměrně detailně zanalyzovat a popsat. Při tomto návratu do minulosti jsem si zpětně uvědomil, jak moje generace a generace mých rodičů byla po sametové revoluci nezkušená a naivní. Po sametové revoluci drtivá většina společností souhlasila s tím, že je nutná transformace socialistické státní ekonomiky na ekonomiku tržní. Jedním z nástrojů této změny byla i privatizace státního majetku. Občané si byli vědomi, že tyto změny nebudou jednoduché, nicméně nepředpokládali, že se privatizace v mnoha případech změní v tunelování bank, firem a podniků. Ale o této formě privatizace dnes hovořit nechci a budu se držet tématu, to znamená vyšetřovací komise OKD.
Paní poslankyně Olga Richterová bude interpelovat paní ministryni Janu Maláčovou. Než dojde k řečništi, tak přečtu omluvu. Pan poslanec Jan Schiller se omlouvá dnes mezi 16.30 a 21.00 z důvodů pracovních.
Dobrý den, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové. Teď nevíme, kde to je zaparkované, ale ze všeho se zdá, že chybí dohoda mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem práce. Já jsem se na to už ptala v předchozích interpelacích pana premiéra. On řekl "teď to půjde na vládu". Potvrdil také, že se tématu věnoval, bylo o tom i v Čau lidi krásně psáno, akorát už pak neodpověděl na otázku, kdy to půjde na vládu, a neodpověděl, jestli k té dohodě o poměrně drahém, ale ve finále pro společnost výhodném financování kvalitní péče pro malé děti tu dohodu podpoří. Jenom říkal, že MŠMT, školství, se s vaším ministerstvem, paní ministryně, shodlo. Budu moc ráda za informaci, jak se to hýbe, protože to je téma důležité pro celou společnost. Děkuji moc.
My bychom chtěli dětské skupiny věkově zastropovat, protože už dnes máme v těch více než tisíci dětských skupinách, kde je umístěno zhruba 15 tisíc dětí, dvě třetiny z nich mladších tří let, a je to také ta inovace, po které volá Evropská komise. Mluvím tady ale o státní dotaci. Samozřejmě, že do jeslí budou moci být umísťovány děti do začátku školní docházky, ale bez té státní dotace. To znamená, že bude možné tento normativ flexibilně upravovat.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já moc děkuji za velmi potěšující odpověď. Děkuji velmi za ty informace, že se rýsuje dohoda. Dětské skupiny vlastně budou mít i dost velké finanční náklady se změnou názvu, ale o tom teď nedebatujme. Provazuje se s tím i navýšení financování vlastně pro mateřské školky, nebo to bude stále odděleno?
Z toho vyplývá logicky, že to jsou dva oddělené zákony.
Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat pana vicepremiéra Karla Havlíčka.
Vážený pane ministře, dovolte, abych vás přivítala v nové funkci ministra dopravy na interpelacích. Myslím, že to je také naše premiérová interpelace, co se týče dopravy. Věřím, že si povedete lépe než vaši předchůdci. Od počátku jsme kritizovali a považovali jsme tento krok za nevhodný a nekoncepční. Krátce po zavedení mýtného na silnicích prvních tříd se začíná ukazovat, že nám realita dává za pravdu.
A ten stadion je důležitější než ty vaše interpelace. Já se ptám, a bylo by dobré, aby občané se zeptali, proč my máme písemné interpelace. Abyste tady exhibovali. Co jsou písemné interpelace? Ani nebudu chodit. Já ráno vstávám, to vy ještě spíte. Takže dneska jsem šel do toho Litvínova, ano, abych to tam odřídil, jo? A vysvětlete mi, na co jsou písemné interpelace. Já vám tady věnuji - kolik? Strašně moc. Takže my přece souhlasíme společně, že bude klouzavý mandát, ne? Tak kdybych byl náhodou ještě ve vládě, tak už sem nebudu moct chodit, protože moje práce je ve vládě. Tam mám pracovat. Já se snažím vám odpovídat. Měli byste to zrušit a radši projednávejte ty zákony. Protože to je vlastně... Tak já tomu rozumím, ale...
Děkuji. Dobré odpoledne. Připraví se pan poslanec Martin Kupka.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, jednoduché a jasné otázky ohledně systému dálničních známek. Budou v systému uchovávány fotky projíždějících aut? Bude systém uchovávat jakékoliv informace o průjezdech? Pokud taková data budou uchovávána, na základě jakého právního předpisu?
Tak děkuji. Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nám se ta zakázka nelíbila, ta zakázka neodpovídala z našeho úhlu pohledu, toho, co se očekávalo od toho, i ve smyslu funkcionality, i ve smyslu ceny. Je třeba ještě říct to, že SFDI je nezávislá instituce z tohoto úhlu pohledu. To nebyla zakázka Ministerstva dopravy. A i proto jsme to rozporovali celé. To znamená ten základní systém, následně příslušenství. Ten systém není tvořen proto, aby někoho špicloval. Ten systém není tvořen a nebylo jeho účelem kohokoli konfrontovat. Takže to je podstatou toho, co oni si dali do svých požadavků. Není to tak.
A i zaznamenávání průjezdů tam prostě nikde není zákonem zpřístupněno. Je jasné, že účelem toho systému je kontrola dálniční známky. To znamená, můžete vystavit pokutu u těch hříšníků. Ale mám ještě dvě doplňující otázky na základě vaší odpovědi. Bude tedy pan Kremlík v rezortu dále působit jako poradce nebo jako náměstek? Protože tohle bylo velmi složité v posledních dnech a často se měnila vyjádření pana premiéra. Podpoříte návrh pana poslanec Polanského na rozšíření pravomocí Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury?
Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Tak co se týká pana Kremlíka, my s ním nemáme uzavřenou žádnou dohodu, není tam žádný ekonomický vztah. Nebude ani náměstkem odborným. A pak budeme řešit to, jestli pan Kremlík tam bude nějakým způsobem figurovat. Je to obecně. Dozorčí rada říká - oni nás informovali pozdě.
Dámy a pánové, já jsem se nepřihlásil s přednostním právem, protože nevystupuji jménem poslaneckého klubu TOP 09, vystupuji výlučně se svým vlastním postojem. Pokud byste se podívali do hlasovací listiny, když jsme projednávali zřízení této komise, zjistili byste, že jsem byl jediným poslancem, který hlasoval proti. Ostatní byli pro nebo se zdrželi. Já jsem hlasoval proti, protože jsem byl a dodnes jsem přesvědčen, že nebyly naplněny okolnosti, pro které Poslanecká sněmovna zřizuje vyšetřovací komisi. Poslanecká sněmovna zřizuje vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu v okamžiku, kdy má nějaký důvod se domnívat, že standardní instituce, které mají šetření na starosti, mohou být pod politickým vlivem nebo mají nějaký důvod nekonat standardně, a pak tedy nastupuje Poslanecká sněmovna, aby uplatnila svoji kontrolní roli institucí, která se jmenuje vyšetřovací komise. Mám pocit, že to vyšetřování probíhalo standardním způsobem, a pokud věříme svým institucím, neměli jsme důvod zřídit vyšetřovací komisi. To byl můj názor, který mám dodnes, a snažím se vám ho připomenout. Poslanecká sněmovna zřídila vyšetřovací komisi a já jsem se obával, že mnohem více než ke skutečnému vyšetření povede k účelovému pranýřování některých osob, a bohužel ten výsledek má očekávání nejenom naplnil, ale dokonce překročil. Ty tam vloženy nebyly. Tam byly vloženy jako nemovitosti domy s nájemními byty. Jsem si tím naprosto jist a mám od řady expertů tento názor mnohokrát potvrzený. Prostě nemohu se zbavit dojmu, že to byl hlavní úkol, to bylo hlavní zadání rozhodujících členů vyšetřovací komise, vystavit seznam potenciálních zločinců. Ať už to dopadne jakkoliv, tak my vám tady říkáme, lidi, že tohle jsou ti, kteří za to můžou. To jsou ti zločinci. Ti to tady způsobili. A že není účelem skutečně dosáhnout objektivního vyšetření a spravedlnosti, ale účelem je pranýřovat jednak složitý transformační proces ze začátku 90. let, kdy byly transformována centrálně plánovaná ekonomika na ekonomiku tržní, a za druhé pranýřovat konkrétní osoby. Ale jak mám reagovat na větu, která při tom výčtu potenciálních zločinců, které přibíjí na vrata v otevřeném textu, píší další osoby, jejichž jména se vyskytla při prověřování případné trestnosti, jmenovitě Martin Brož, Petr Otava, Zdeněk Hrubý jsou již po smrti. Jak jste tohle mohli napsat? Vy jste se ani chvilku nezastyděli? Vy si opravdu neuvědomujete ty důsledky? Vy nevíte, že mrtvý se nemůže bránit a že se nemůže očistit? Proti mrtvým se nedá zahájit přípravné řízení. To je prostě eklhaft, kolegyně a kolegové! Já se výrazně ohrazuji, a jsem si vědom, že budu asi v menšině, ale výrazně se ohrazuji proti stylu, kterým tahle komise pracovala. A kdybych se proti tomu neohradil, kdybych proti tomu nehlasoval, tak bych se cítil tak trochu jako srab a tak trochu jako prase! A to opravdu nemám v úmyslu, proto jsem si vám to dovolil říct.
Bylo by to opravdu zkrácení a nějaké zproduktivnění. To je asi všechno.
Pan ministr, má zájem? Můžete vznést interpelaci. Pokud pan ministr není přítomen, tak bude na ni odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. Dobře, takže stahujete svoji interpelaci. Dalším v pořadí je pan poslanec Jaroslav Martinů s interpelací na pana Miroslava Tomana.
Hezký dobrý den.
Děkuji. Pan poslanec Bohuslav Svoboda vystoupí s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka, který je přítomen a bude odpovídat.
Pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, poslední úsek pražského okruhu byl otevřen v roce 2010, tedy před deseti lety. Bohužel se za tu dobu příprava této klíčové stavby nepohnula. Máte tedy plán, jak zajistit, aby se dokončení do osmi let stihlo? Seznámil jste se s problematikou této klíčové dopravní stavby?
Děkuji.
Vážený pane poslanče, děkuji moc za dotaz. Ale co se týká té Prahy, sám víte, že to není úplně jednoduchá záležitost. A mimo jiné i proto se mění stavební zákon. To jsou všechno zásadní věci legislativního charakteru, které prostě tady už dávno měly být ukonány a které se snažíme v tuto chvíli změnit, a sám i víte, že to není úplně jednoduché. Stavební úřad se nyní s návrhem vypořádání připomínek obrátil na dotčené orgány, požádal o jejich souhlas s vypořádáním. A opětovně říkám, to je ten důvod, proč se, mimo jiné, snažíme změnit stavební zákon. Původně avizovaný termín vydání územního rozhodnutí byl v březnu 2020 a je třeba říct, že je opětovně díky tomuto ohrožen. S jistotou lze ovšem očekávat, že po vydání územního rozhodnutí dojde k odvolání, které bude řešit Magistrát hlavního města Prahy. Komplexní majetková příprava může být zahájena v okamžiku získání pravomocného územního rozhodnutí, a dokumentace pro stavební povolení se projektuje tím pádem i s rizikem neexistence toho územka. Relevantní v tomto případě mohou být pouze varianty souladné s koncepcí územního rozhodnutí. Mimo jiné tedy ŘSD zpracovává technické studie na variantní řešení a tyto následně zahrne do výsledku posouzení a do dokumentace EIA. A teď poslední, severovýchodní segment, Březiněves, Satalice.
Děkuji.
Míň, nevěřím tomu, že zákonná úprava liniových staveb to zásadním způsobem změní.
Děkuji.
Jak stavební zákon, tak liniový zákon. Pokud prostě všechno půjde dobře a v tomto roce ten liniový zákon zvládneme, tak z našeho úhlu pohledu by se mělo všechno snížit přibližně o třetinu.
Děkuji za vaši odpověď.
Tak na těch solárech jste se podíleli všichni, tradiční demokratické strany. A já vám pošlu svůj blog, tam to máte přesně napsáno. To je ta Evropská rada. A my tam máme 21 lidí. My tam máme 21 lidí a bohužel celá Evropa je fanaticky zelená a těžko já na tom něco změním. Takže nás to stojí, hlavně ty vaše soláry, to nás bude stát ještě 300 miliard, a toto nás nebude stát nic.
Další interpelaci přednese pan poslanec Bartoň, a to ve věci programu vzdělávání.
Tehdy jsem se ptal, jaký má smysl, že ve školském zákonu je tento národní program vzdělávání uveden, je povinnost vlády ho vypracovat, je povinnost vlády ho předložit sem do Poslanecké sněmovny a do Senátu ke schválení, když žádný ministr školství doteď ho ani nezačal dělat. Vy jste uvedl, že vy zajistíte to, že národní program vzdělávání bude udělán. Dal jste si termín rok, s rezervou rok a půl.
Děkuji za jasný a krátký dotaz a prosím pana premiéra o odpověď.
Ptal jste se ho? Tak já jenom zopakuji, ano, máte pravdu, že před rokem jsem vám sdělil, že národní program vzdělávání nebyl od svého zakotvení v naší legislativě, to znamená od platnosti současného školského zákona, od roku 2004, vytvořen. A pan Plaga vám na interpelaci v této věci odpověděl, že potřeba vzniku NPV v podobě, kterou předpokládá školský zákon, je již neaktuální, a to především z důvodu více než desetileté samostatné existence rámcových vzdělávacích programů, dále jen RVP, NPV totiž zřejmě měl předcházet RVP. Tyto však byly dávno před jmenováním této vlády vydány bez tohoto národního programu. Tak vlastně Plaga říká, že to už není aktuální. Takže tato vláda plán strategie v oblasti vzdělávání tvoří a plní. Z důvodu praxe, kterou v tomto ohledu zavedli předchůdci pana ministra Plagy, je možná na tomto místě uvažovat o změně školského zákona spočívající ve změně strategických dokumentů, které zákon zmiňuje.
Děkuji. Prosím.
Děkuji. RVP, rámcové vzdělávací programy, jsou jiný paragraf školského zákona, to bych dohromady nedával. Ministerstvo rozhoduje o tom, jak bude, zatímco národní program vzdělávání byl určen k tomu, aby se projednal v obou komorách Parlamentu, což uznáte, že je úplně něco jiného.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.
Prosím vás, já řeším koronavirus.